Já sám jsem předkladatel jednoho pozměňovacího návrhu, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Jedná se o to, že navrhuji, aby limit osvobozených nezdanitelných příjmů z příležitostného prodeje a jiných příležitostných příjmů, který je v souhrnu ročním v současné době 30 tisíc, byl navýšen na 40 tisíc. Dopad na rozpočet bude zcela marginální. Takže já myslím, že na příležitostném prodeji nikdo určitě nezbohatne, a prosím o podporu. A jak jsem řekl, ke svému pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, my samozřejmě podporujeme zrušení daně z nabytí nemovitosti. S tímto návrhem lze jen souhlasit. S čím ovšem nelze souhlasit - a to je ta druhá část návrhu - tedy se změnou zákona o dani z příjmů, kdy v případě přijetí navrhovaného zákona by došlo ke zrušení odpočtu úroků z úvěrů poskytnutých pro bytovou potřebu. My podáváme pozměňovací návrh, který ruší zrušení odpočtu úroků z úvěrů právě pro tuto bytovou potřebu, a to z několika důvodů.
V tom případě pan kolega Václav Votava.
Děkuji za slovo. Možná by neškodilo, omlouvám se za to, trošku zabrousit do minulosti. Poté nastoupila tedy daň z nabytí nemovitosti, kdy obráceně platí ten, který kupuje, tu daň, což už podle mě logiku postrádá, protože něco si kupuji, a ještě musím odvést daň. Paní ministryně to hodlá kompenzovat tím, že chce zrušit, nebo navrhuje zrušení té daňové výhody, to znamená možnosti odečíst si od základu daně zaplacené úroky, buď tedy z hypotéky, nebo ze stavebního spoření. A v tom je kámen úrazu. To se mi, musím říci upřímně, upřímně nelíbí.
Já už teď jenom velmi krátce. Děkuji za reakci paní ministryni Maláčové i panu ministrovi Adamu Vojtěchovi. Nicméně k reakci paní ministryně bych se ještě krátce vrátil. A vy tady jedním hlasem říkáte, že připravíte v legislativní nouzi příslušný návrh zákona, který to napraví. Pokud vím, tak stav legislativní nouze máme schválený do 30. června. To znamená, budete muset trošku zašturmovat a zřejmě se budeme muset sejít na další mimořádné schůzi. To jsou dobře vynaložené finanční prostředky? Nemyslím si, že to je důstojné této Sněmovny.
Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Myslím si, že tohle je ta cesta, kterou je potřeba jít.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí - hlásí se paní ministryně ještě před ukončením rozpravy.
Děkuji. Ještě dvě poznámky. A já jsem upozorňovala na to, že 150 zaměstnanců není přijatelné. Navíc je to legislativní paskvil a dojde k tomu, že nebude dosaženo ani jednoho. Na to jsem poctivě v Senátu upozorňovala. A ještě jednou upozorňuji zejména na pana poslance Bláhu, že zde dochází vlastně k smíchání hrušek a jablek. Protože firmy, které fungují, tak mají nárok na podporu z Antiviru B. Protože dneska - a víte, že my statistiky k programu Antivirus velmi poctivě zveřejňujeme každé pondělí na webu Ministerstva práce a sociálních věcí - docela hodně firem funguje čtyři dny v týdnu, a protože mají málo zakázek nebo mají málo subdodávek, nebo jim část zaměstnanců nechodí do práce, tak v pátek posílají pravidelně své zaměstnance na překážky a na to čerpají program Antivirus. Takže prosím pana poslance Bláhu, aby si to nastudoval. Takže prosím o dostudování.
Tak, vážené kolegyně, kolegové, já musím reagovat, protože prostě tady se míchá věc úřednická s věcí lidí, kteří pracují rukama dnes a denně. Takže vezmeme si příklad jedné malé, nebo větší restaurace, když má mít víc jak 55 zaměstnanců, a v té restauraci vy si přijdete na oběd. Musí být rozestupy mezi stoly, musí se dezinfikovat po každém zákazníkovi stůl, takže máte v práci daleko víc lidí než v normálním stavu, ale nemáte nárok na nic. Absolutně nedostanete ani korunu. Vezmeme příklad pekařství, které vlastním já například, a zase je to úplně to samé. Rozestupy mezi stoly, zákazníci dodržují rozestupy, daleko pomalejší odbavování zákazníků, daleko více nákladů s tím, že dezinfikujete. A lidi máte v práci i v době, kdy v tom obchodním domě vůbec nikdo není, ale zavřít nemůžete. Tržby jsou na šedesáti procentech, ale nedostanete ani korunu! Tak já ji vezmu k nám, aby to viděla.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím.
I vám to tam ukážu, abyste to viděla dobře. A tyhle svazy, a nebylo jich málo, ty podnikatele zastupují. Já děkuji panu poslanci Bláhovi, protože popsal přesně tu situaci, kterou já vím a znám. A toto je vynikající cesta, protože nic nevyplácíme ze státního rozpočtu. My jim necháváme peníze, které si vygenerovaly samy a které akorát nemusí odvést. To znamená, že ta pomoc je vlastně z jejich vlastních peněz. V tomhle ten zákon byl koncipován správně. Můžeme se tady hádat o tom, jestli tam bude průměrný přepočtený počet, nebude. Já jsem tady četl, že ty podnikatelské svazy se právě připojily k tomu, co vytvořil Senát, to znamená, aby ty průměrné přepočtené počty tam byly. A těch 150 zaměstnanců není tolik a nesplňuje to ani kritérium malého a středního podniku, 250 zaměstnanců, jak máme v rámci různých dotačních programů. Myslím si, že toto je ta nejlepší cesta. Než plošně vyplácet peníze ze státního rozpočtu, tak jim částečně odpustit platby do toho státního rozpočtu. Není to okamžitý zásah do státního rozpočtu. Ale zůstanou na to, aby ty firmy mohly tu svoji ekonomiku nastartovat, pan Bláha to řekl velice dobře. A jak jsem ukazoval, je to pomoc podnikatelům a podnikatelé, jejich svazy se postavily za senátní verzi. Takže pokud je to pomoc podnikatelům, tak ty podnikatelské svazy prosím vás poslechněte. Druhá věc je, která tady mnohokrát zazněla, že nás paní ministryně varovala s lékárnami. Takhle je to dneska postaveno.
Kde je, paní ministryně, ten zákon? Kde je? Vždyť jsme o něm slyšeli už léta. Tam jste se mohli vyřádit na těch výjimkách. A teď ve chvíli, kdy chcete vrátit nebo zrušit daň z nabytí nemovitosti, tak jste si najednou na výjimky vzpomněli. Všechny ostatní výjimky tam necháte, a ty, které mají pomoci střední třídě a lidem, kteří si pořizují bydlení, tak to jim zrušíte! Děkuji za pozornost.
A nyní už v pořadí tak, jak jsou přihlášeni v podrobné rozpravě - pan poslanec Dominik Feri, připraví se pan poslanec Blaha. Děkuji. Pan kolega Blaha tady asi není. A pan kolega Španěl.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych to spíše nazýval daňovým bonusem. Takže si myslím, že je to možné.
Připraví se paní poslankyně Kovářová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to náš návrh, leží tady už od listopadu. Nicméně nesouhlasíme tedy s tím, aby se zároveň zrušila možnost odpočtu úroků z hypoték, protože to považujeme za podporu především mladých rodin v pořizování vlastního bydlení. Pozměňovací návrh pod číslem 5451 v podstatě ruší toto zrušení toho odpočtu. Děkuji za podporu našich pozměňovacích návrhů.
Ráda bych se přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 5720 a týká se zrušení návrhu na zrušení odpočtu úroku z úvěru.
Nyní pan kolega Vojtěch Munzar.
Děkuji, pane předsedající. Já už jsem všechny pozměňovací návrhy lehce odůvodnil v obecné rozpravě, zároveň samozřejmě v systému jsou nahrané a je tam i odůvodnění, takže si dovolím přihlásit k sedmi svým pozměňovacím návrhům.
Ještě znovu požádám sněmovnu o klid. Prosím, máte slovo. Děkuji. Nyní pan poslanec Tomáš Martínek.
Já osobně jsem také pro zrušení nějakých daňových výjimek, například tamhle s kolegou Nacherem předkládám zrušení daňové výjimky ohledně investičního životního pojištění a podobně.
Ptám se tedy, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli je zájem po podrobné rozpravě o závěrečná slova. Paní ministryně nemá zájem.
Je to spravedlivé, podporuje to zaměstnanost a žádný majitel si na tom nenamastí kapsu, nehrozí tam žádné zneužívání této podpory. Jsem si jist, že Senátem by prošla velice hladce.
Všiml jsem si dvou přihlášek z místa. Pan poslanec Kaňkovský, pan poslanec Třešňák - zaznamenal jsem přihlášky v tomto pořadí. Prosím máte slovo.
Bohužel nastalo to, co jsem avizoval. Teď je avizováno paní ministryní, že zásadně nesouhlasí s tím řešením, se kterým přišli senátoři, které je legislativně čistější a které navíc rozšiřuje to portfolium až do 25 zaměstnanců, což jsem tady mimo jiné při tom původním projednávání také navrhoval. Celá řada z nich skutečně provozuje dvě tři lékárny nebo jednu kmenovou lékárnu a dvě výdejny. V naprosté většině tyto lékárny zaměstnávají mezi 18 až 25 zaměstnanci. A já se tedy chci zeptat v tuto chvíli vládní koalice - je avizováno, že pomoc lékárníkům nebude v té senátní verzi schválena, a přitom vládní koalice říká, že chce pomoci lékárníkům, zvlášť na těch malých sídlech. Vy v tuto chvíli chcete ty lékárny prostě úplně z té pomoci vyloučit. To skutečně považujete za pomoc malým lékárnám? Ale tady přece jde o ty pacienty na těch malých sídlech, což je často seniorní kategorie občanů. Slíbí pan ministr Vojtěch, že ještě v úhradové vyhlášce ten signální kód navýší, že skutečně to nebude jedna koruna česká, ale že to bude lepší pomoc? Pokud to nastane, tak pak je to samozřejmě v pořádku. Skutečně nejde jen o ty lékárníky, ale jde o ty, kteří ty lékárny využívají, a to jsou pacienti na malých sídlech.
Děkuji. S přednostním právem paní ministryně Maláčová.
Dovolte, abych reagovala. To je potřeba si říci. Druhá podpora, kterou mají pouze z rezortu MPSV, je odklad pojistného. Další věc, která je velmi důsledná, a to pan senátor, jestli dovolíte, nezmínil. Já jsem při projednávání tohoto návrhu velmi důrazně upozorňovala Senát, že pokud bude přijat pozměňovací návrh pana senátora Goláně, tak dojde k poškození těch lékáren. Samozřejmě, že podpora malých lékáren je pro nás prioritou. To znamená, podpora lékáren je vládní priorita. A já jsem na to v Senátu extrémně důrazně upozorňovala, apelovala. Dokonce některé poslanecké kluby v důsledku tohoto upozornění přehodnotily své hlasování. To není tak, že zaměstnavatelé budou vyplňovat více formulářů. Ten návrh, ten senátní návrh, je právně nejasný, zmatečný a pro zaměstnavatele extrémně administrativně náročný. A není to tak, že firmy nad 50 zaměstnanců nemají žádnou podporu. Toto je režim Antivirus C a firmy nad 50 zaměstnanců mají program Antivirus B a A, respektive k tomu ještě odklad pojistného.
Ještě s přednostním právem pan ministr Adam Vojtěch, poté je přihlášený pan poslanec Petr Třešňák a pan poslanec Jan Skopeček.
A ta původní verze vyhlášky dneska už není vůbec na stole. My jsme od té doby vedli velkou debatu se zástupci lékárníků, s Českou lékárnickou komorou, a výrazně jsme se posunuli od té první vyhlášky. Pokud se bavíme o číslech, tak původně tam byl návrh 16 korun za signální výkon, nyní máme 19 korun. To znamená, z 50 milionů na 200 milionů nárůst. My jsme o tom skutečně velmi pečlivě jednali se zástupci lékárníků. To znamená, z těch původně 50 milionů to nyní bude 200 milionů korun. A já věřím tomu, že takto tedy lékárny budou dostatečně podpořeny.
Pan poslanec Petr Třešňák přihlášený z místa do obecné rozpravy, připraví se pan poslanec Skopeček. Prosím máte slovo.
Ještě jednou pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Mně přijde, že ta situace, ke které došlo, je poněkud absurdní.
Senát vrátil návrh zákona s pozměňovací návrhy.
Děkuji, pane předsedající. Uvedený počet zaměstnanců byl ve vládě i v Poslanecké sněmovně diskutován a nakonec bylo schváleno 50 zaměstnanců jako maximální počet.
Dámy a pánové, prosím o klid, ať nás může paní ministryně seznámit se stanoviskem k senátnímu návrhu.
Návrh je konstruován záměrně tak, aby byl z administrativního hlediska jednoduše a plošně aplikovatelný, a to jak ze strany zaměstnavatelů, tak orgánů sociálního zabezpečení. Hned na úvod bych chtěla uvést, že tento pozměňovací návrh nepodporuji, a to z věcných i právní důvodů.
Děkuji vám. Paní ministryně, prosím, pokračujte. Ještě jednou vás prosím o to, abyste se ztišili a umožnili další projednávání. Děkuji vám. Paní ministryně, prosím.
Děkuji, pane předsedající. Za optimální kritérium tedy nadále považuji počet 50 zaměstnanců. Šířeji bych se chtěla zastavit u právních nedostatků senátního návrhu, které vyplynuly z následné podrobné analýzy. V návrhu zákona schváleném Poslaneckou sněmovnou se rozhodný počet zaměstnanců stanovil jako počet fyzických zaměstnanců v posledním dni příslušného kalendářního měsíce, což je velmi jednoduché a administrativně nenáročné. Kromě toho, že přepočtený počet zaměstnanců je vždy složitější, chybí úprava, jak tento přepočtený počet stanovit, neboť v navrhovaném zákoně žádná úprava tohoto přepočtu není a není ani zmocnění k vydání prováděcího předpisu.
Opravdu se nedá pokračovat v této atmosféře. A nechci jmenovat jednotlivé poslance, mohl bych jmenovat jednotlivé kluby a prosím předsedy klubů, aby si v tomto udělali pořádek. Zvlášť ze strany vládních klubů je tady takový neklid, že paní ministryně opravdu oprávněně nechce dál pokračovat.
Děkuji, pane předsedající. Z právního a věcného hlediska není tedy tato změna navrhovaná Senátem jednoznačně právně proveditelná. Kromě toho posuzování úbytku počtu zaměstnanců v přepočtu na průměrné přepočtené počty by umožnilo zaměstnavateli propustit více zaměstnanců ve fyzickém počtu, což neodpovídá, a znova to zdůrazňuji, záměru navrhovaného zákona, kterým je mimo jiné maximální možná eliminace negativních dopadů na zaměstnanost a objem mezd. Závažné právní problémy jsou však z důvodu nejasné a nepřesné formulace i u dalších navrhovaných změn.
Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, vážená vládo, vážená paní ministryně. Já jsem velice bedlivě poslouchal, co jste tady, paní ministryně, říkala na začátku. Já jsem samozřejmě rád, že se přiblížil ten okamžik, že můžeme zrušit tuto absurdní, absolutně nesmyslnou daň, která trestá občany pouze za to, že si na území České republiky kupují nemovitost. Je samozřejmě nesmyslné požadovat od kupujících daň ve výši 4 % z ceny nemovitosti. A co jiného by měl stát podporovat než snahu lidí zabezpečit bydlení sobě a svým potomkům? A je to také samozřejmě přirozená forma majetkového zabezpečení. Z mého pohledu je účelnější, když lidé investují do svého vlastního bydlení, než když platí za půjčení cizí nemovitosti. Protože to zrušení daně si lidé vlastně zaplatí jinak. Mě trochu někdy děsí, když slyším vyjádření vládních představitelů o bydlení, protože z mého pohledu je na tom patrná bezradnost a tápání. A pro mě je ideální, aby procento vlastnického bydlení bylo co nejvyšší, aby lidé vlastnili své domovy. Jako bychom si nepamatovali, proč vlastně byla privatizace bytového fondu, kterou dnes vláda mnohdy kritizuje. A k tomu právě přispěl rozvoj osobního vlastnictví nemovitostí. A to je jeden z důvodů, proč chceme nadále vlastnické bydlení podporovat. Proto všechny návrhy, které zde teď budu představovat, mají za cíl zvýšit dostupnost a zlevnit bydlení. Nicméně pro mě je to skutečně jediná podpora střední třídy k pořízení vlastního bydlení. Vlastně tímto návrhem vláda vyměňuje jednorázovou daňovou zátěž za zvýšení daňové zátěže v čase. Většina občanů musí financovat své bydlení hypotékou, protože nemá takové úspory. My samozřejmě podporujeme zrušení daně z nabytí nemovitosti, ale přicházím s pozměňovacím návrhem zachování daňových odpočtů z hypoték, a to v několika variantách. Jedna varianta je zachovat stávající stav, druhá varianta je, řekněme, o něco snížit tu úroveň odpočtu hypoték během jednoho roku. Já se domnívám, že trh s nemovitostmi reaguje vždy se zpožděním na ekonomické krize a na vývoj ekonomiky. Proto navrhuji o rok prodloužit toto přechodné období. Snížení sazby DPH ve stavebnictví má vysoký multiplikační dopad na ekonomiku.
Děkuji za slovo. Jsou to návrhy na otevření databáze CEDR a zanesení skutečných majitelů do evidence pro příjemce dotací.
Další vystoupí pan poslanec Milan Feranec a připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím.
Tak děkuji za slovo. Já už jsem ho nějak základně odůvodnil v obecné rozpravě, nicméně bych ještě chtěl některé věci zmínit. Jak jsem říkal, nejsem původním autorem. K tomu původnímu návrhu bylo několik výtek ze strany vlády. Děkuji za pozornost. Tolik vše k mému zdůvodnění.